Už jsem to tu říkal, ještě to jednou připomenu. Dojednaná výjimka je součástí kompromisu. Pamatuje na to, že i my už řešíme svoje problémy s uprchlíky, které jsme předtím neměli. Nikoho se nedoprošujeme. My jsme normálním způsobem vyjednali mechanismus, který je pro nás a pro české občany výhodný. Další princip. Odpovědnost za průběh azylového řízení nesou jednotlivé státy a žadatelé o azyl nemají možnost druhotného pobytu. To je přece velký průlom. Státy na hranicích Schengenu budou muset po migrantech, kteří vstoupí na jejich území, vyžadovat plnění přísně nastavených povinností. A k tomu přispěje i výrazně zrychlené azylové řízení. Nařízení zavádí hraniční proceduru, která významně urychlí celý proces azylového řízení. To by mělo trvat řádově týdny, maximálně jednotky měsíců. A další velká změna: Dohoda umožňuje vracet migranty do zemí, s nimiž nemají pouto. To je přece také něco, po čem se tu dlouho volá, co nebylo prosaditelné. To znamená, můžete vrátit například Nigerijce do Tuniska. Nařízení zároveň zabraňuje zneužívání azylového systému. Tak nejsou toto významné změny? Za šesté. Dohoda zachovává koncept hraničního, azylového a návratového řízení. Žadatelé během hraniční procedury nadále nebudou mít povolen vstup na území členských států. A hraniční procedura bude zároveň povinná. Institut azylového a návratového řízení je posílen a s ním i celkové řízení migrace v rámci Evropské unie. To například znamená, že z azylového řízení nejsou vyňati nezletilí. A tak bych mohl pokračovat. A posilujeme spolupráci se třetími zeměmi. To je přece podle všech expertů jeden z klíčů k tomu, abychom si s nelegální migrací poradili. A posilujeme spolupráci se třetími zeměmi z hlediska efektivní návratové politiky, návratového sponzorství, readmisních dohod a dalších věcí. A to je přece něco, co také bylo dlouho neprůchodné a co se v této dohodě podařilo dosáhnout. A tak je to v zahraniční evropské politice dobře. Ještě tady připomenu tu rámcovou pozici vlády Andreje Babiše. Tam se například uvádí, co se týče solidarity v případech, kdy se členský stát nachází pod migračním tlakem. Česká republika v rámci vyjednávání bude podporovat rozšíření možností solidarity například skrze expertní či finanční podporu. Ale já nemohu k tomu dodat nic dalšího než to, že to je přesně to, co bylo dohodnuté. Je v tom samozřejmě jistá ironie, že se naší vládě daří plnit nejenom sliby, které jsme si sami stanovili, ale i sliby našich předchůdců, které tehdy nevyjednali nebo nemohli vyjednat. Takže pokud nás chce za tuto dohodu pan předseda hnutí ANO nadále kritizovat, tak kritizuje sám sebe. Měl by začít u své rámcové pozice. Měl by si ji dobře přečíst.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Jenom se ještě zeptám, to vystoupení pana předsedy Cogana, mám tady dvě faktické poznámky - paní poslankyně Ožanové a paní poslankyně Peštové. Jenom se ptám, zda je chcete využít? Ano, tak nejprve paní poslankyně Ožanová. Děkuji, můžete pokračovat.
Děkuji. Já mám dojem, že pan předseda Cogan, vaším prostřednictvím, paní předsedající, má opravdu krátkou paměť. Tady to sice už několikrát zaznělo, ale v podrobné rozpravě skutečně nemůžeme ve druhém čtení diskutovat. Od čeho je parlamentní demokracie? To, že vy znemožníte opozici vůbec jakkoli komunikovat? Takhle si někdo představuje demokracii? Promiňte, dámy a pánové, já fakt ne.
Mám tady faktické poznámky. Omlouvám se, nemohu dát přednost. Tak nyní paní poslankyně Peštová, připraví se pan poslanec Vondráček, pan poslanec Michálek, pan poslanec Nacher a paní předsedkyně Schillerová. Paní poslankyně prosím, vaše dvě minuty. Ano, vnímám to, že tady je opravdu velký hluk. Kolegyně, kolegové, prosím o ztišení, a pokud máte cokoli důležitého, prosím, abyste opustili jednací sál.
Děkuji za slovo. Možná že strana zavelela, a proto byl on vybrán a musel to tady načíst. V každém případě moje předřečnice řekla jednu krásnou větu. Prostě pan poslanec Michálek, prostřednictvím paní předsedající, načetl pozměňovací návrh, který je přílepkem, a on to moc dobře ví, a je mu úplně jedno, jaký zákon tady bude. Úplně jedno. Řekla jsem to panu poslanci Michálkovi několikrát, to už opravdu je diagnóza. To není normální. Opravdu to není normální. Nechápu, proč to děláte, ale říkám, pokud projdete nějakým speciálním vyšetřením, prostřednictvím paní předsedající, možná se to dozvíme. Takže já bych jenom chtěla vědět , co motivovalo pana poslance Cogana k tomu, aby toto udělal.
Ale podstatné zůstává to hlasování v pátek v jedenáct. Protože jestli je něco zdrojem legitimity jakékoli legislativy, jakéhokoli právního předpisu, tak je to právě parlamentní debata. A pokolikáté už to tady zmiňuji! Vždycky to skončí na tom samém: čteme stejné ústavní nálezy, a je vám to stejně všechno jedno. A takhle pokračuje ta stránka směrem dolů. Že vás hanba nefackuje, že toto připouštíte na půdě této Poslanecké sněmovny! Totální rezignace na nějakou legitimitu právního předpisu, totální rezignace na nějakou parlamentní debatu.
Děkuji za dodržení času. Dále je na řadě pan poslanec Michálek, připraví se pan poslanec Nacher a paní předsedkyně Schillerová.
Není to nic nestandardního, je to způsob, jak funguje Poslanecká sněmovna už mnoho let.
Jsou to ty části, kde nedošlo ke shodě v rámci grémia a které prosím, aby byly hlasovány tedy samostatně. Dále navrhuji, aby se jako třetí bod, čtvrtý bod dnešního jednání projednal bod z bloku smlouvy v prvním čtení. Opět prosím, aby nejprve bylo hlasováno o zařazení tohoto bodu na program schůze, pokud Sněmovna se usnese, že je tento bod zařazen, tak prosím, aby byl zařazen do tohoto pořadí, tedy jako bod čtvrtý. Tedy opět prosím, aby bylo nejprve rozhodnuto o zařazení na program a posléze do toho pořadu, tedy po tom jednom bodu z bloku Smlouvy - první čtení. Následně prosím, abychom zařadili rozhodnutím Sněmovny body z bloku Zprávy.
Týká se to dohod o provedení práce a dohod o provedení činnosti.
Ano, zaznamenala jsem tedy vaše veto jménem dvou poslaneckých klubů, a to sněmovního tisku 423, což je zákoník práce. Omlouvám se velice, že vás přerušuji, pane předsedo. Kolegové, kolegyně, prosím, přesuňte své rozhovory, poněkud hlasité, do předsálí. Ještě chvilku vyčkáme, než se pravá strana uklidní. Prosím, pokračujte. Ano, samozřejmě. Kolegové, kolegyně, nechci jmenovat a poprosím vás, abyste se utišili. Prosím i ostatní o ztišení, aby pan předseda mohl pokračovat.
Výška tohoto televizního poplatku, tedy hlavního zdroje financování České televize, je dlouhodobě konstantní. Na tento fakt tato Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2021 opakovaně poukazuje právě v kontextu snižování reálné hodnoty tohoto poplatku a to je zcela zřejmý a viditelný fakt. Bohužel mi ale v analýze zprávy o hospodaření České televize chybí analýza změn ceny vstupů potřebných pro výrobu vysílání televizních pořadů, například. Ostatně to také vidíme u soukromých vysílatelů a počtu programů, které poskytují. Z tohoto pohledu je zřejmě nevyhnutelné přehodnotit, zda v důsledku technologického pokroku nedochází k posunu ceny výroby. V této činnosti je nevyhnutelné pokračovat a je také nevyhnutelné začít diskusi o neakceptování problematiky černého pasažéra na této veřejné službě. Musím se zastavit také u personální problematiky. Počet zaměstnanců ve vazbě na výrobu pořadů České televize je dlouhodobě fixní. Z tohoto pohledu by bylo dobré analyzovat honoráře autorů a výkonných umělců, či v této oblasti právě nedochází k neefektivnímu využívání finančních zdrojů v České televizi.
Já vám také děkuji. Žádnou takovou přihlášku nevidím. Ani v tento moment si nechce vzít závěrečné slovo. Přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám další bod dnešního jednání a tím je
Rok 2021 byl také ovlivněn pandemií. I přesto neposkytl stát České tiskové kanceláři žádnou podporu mířící na zmírnění ekonomických dopadů opatření proti pandemii. Pandemií bylo ovlivněno i zpravodajství, i tak se ale konaly významné zpravodajské akce, a tady bych ráda zmínila zejména letní olympiádu a podzimní sněmovní volby. Finanční situace České tiskové kanceláře byla stabilní a v roce 2021 neměla žádné bankovní půjčky. Tolik k mé zprávě a v podrobné rozpravě potom načtu usnesení.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Pan premiér překrucuje realitu a já vám teď zkusím vysvětlit, proč a jak to skutečně bylo. Myslím si, že pan premiér Fiala vše prezentoval velmi nepřesným a zavádějícím způsobem - nikoliv proto, že by nevěděl, jak je to správné, nebo věci nerozuměl. To není s ohledem na jeho původní povolání a vzdělání dost dobře uvěřitelné. Nešťastné bylo i to, že pan premiér Fiala směšuje téma Green Dealu s povolenkami ETS. Jsou to sice věci úzce související a část legislativy Fit for 55 se týká i změny systému ETS, ale debata o ETS je mnohem širší, má vlastní vývoj a vedla by se, i kdyby Green Deal vůbec neexistoval. Pokud jde o Green Deal, je třeba přísně oddělit jednání o obecném cíli, kdy v Evropské unii dosáhneme uhlíkové neutrality - to se řeší na Evropské radě, ale neschvaluje se tam žádná konkrétní legislativa, takže je lež, že bych já něco podepsal. Nic se tam neschvalovalo, Evropská rada nic nepodepisuje. Víte, jak to tam funguje? A musí tam být a musí být rychlý, tak to funguje. Žádná konkrétní legislativa tam nebyla a o jednotlivých legislativních návrzích, kterými se tohoto cíle dosahuje. Jinými slovy, prezidenti a premiéři na Evropské radě dají úkol Evropské komisi - ano, to bychom si přáli, občas to bývá naopak, bohužel - aby předložila legislativu, která zaváže členské státy k tomu, na čem se Evropská rada shodla. Ministři členských států pak návrh komise projednají a to, co schválí, musí zapracovat do národní legislativy. Je to sice základní princip, který všichni znáte, ale po vyslechnutí projevu pana premiéra mi připadá důležité to zopakovat. Tam jsem se těšil - Pan premiér poprvé na Evropské radě, asi tam nepospíchal, vystoupil až v únoru. Všechna ta jednání byla dlouhá a náročná, rozhodně jsme nešli spát před půlnocí, a to hlavně kvůli tomu, že Česká republika a několik dalších států jsme protestovali a chtěli jsme, aby cíle byly více realistické. Nakonec jsme alespoň prosadili, že cíl bude za celou EU, a ne za jednotlivé státy. Pro normálního člověka je to normální, ale pro Španěla slovo jádro bylo peklo, on to tam nechtěl. Fondy pro státy, pro které je dosažení uhlíkové neutrality dražší, a další. To se všechno dá ověřit z tiskových výstupů a ze závěrů Evropské rady. Pro Českou republiku 170 miliard jenom na grantech. Takže to, že by to někdo blokoval? A pokud někdo mluví o dotacích, no tak je zrušte, budeme v jiné pozici. Mimochodem, my jsme v čerpání jedni z nejhorších v Evropě dneska, pokud to nevíte, a to samozřejmě Bakalovi novináři, kteří všechno znají nejlépe na Evropské radě, vám nenapíšou, že čerpáme blbě. Takže my jsme žádný Green Deal neschvalovali, nepodepisovali. A Stanjura říká, že to tam má, a on říká, že to nemá.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dříve než přečtu návrh usnesení, dovolte mi, abych jen připomněla několik skutečností. Do obecné rozpravy se nebudu hlásit a po podrobné rozpravě bych si dovolila navrhnout návrh usnesení.
Já vám děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky - první vystoupí pan poslanec Ondřej Babka a připraví se Stanislav Berkovec. Prosím, pane poslanče.
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. To je samozřejmě zcela zjevný trend a do budoucna se tomuto úbytku těch přijímačů a tím pádem i snižování rozpočtu budeme muset věnovat. Při porovnání s rokem 2020 se objem skutečných investičních výdajů zvýšil o 35 milionů korun a jeho rekordní výše souvisí se dvěma významnými stavebními investicemi, a to rekonstrukcí budovy Českého rozhlasu v Brně a v Olomouci. Na závěr mi dovolte konstatovat, že oceňuji kvalitní práci Českého rozhlasu a také předloženou zprávu. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče, a nyní požádám pana poslance Stanislava Berkovce o jeho příspěvek do všeobecné rozpravy.
Tedy také došlo k vyššímu plnění u výnosu z prodeje práv. Já si myslím, že ještě možná by stálo za to připomenout, že tady je kapitola týkající se nějakých v té době trvajících soudních sporů týkajících se DPH.
Dalším bodem našeho programu je bod číslo Prosím, aby se slova ujal předseda petičního výboru, pan poslanec Tomio Okamura, a předloženou zprávu uvedl.
Samozřejmě, kdybyste na tom trvali, tak to celé přečtu. Děkuji za pozornost.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se zatím nikdo nehlásí... Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Síly. Ptám se, kdo se dál hlásí do všeobecné rozpravy k tomuto bodu? Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ano, pan poslanec Okamura. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu tedy končím. O závěrečné slovo asi není zájem, pochopil jsem. Konstatuji, že usnesení bylo přijato. Budeme pokračovat bodem číslo Poprosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Jarmila Levko, informovala nás o jednání výboru a přednesla také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
"Po úvodním slově guvernéra České národní banky Aleše Michla, zpravodajské zprávě poslankyně Jarmily Levko a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny
Zahajuji všeobecnou rozpravu.
Vážené kolegyně, kolegové, trochu mě mrzí, že nás pan guvernér nenavštívil. Když jsme měli výjezdní zasedání v České národní bance, tak říkal, že nás rád navštíví, ale bohužel tak neučinil. Roční zpráva o výsledku hospodaření vychází z účetní závěrky, která v souladu s účetními předpisy pro finanční instituce zahrnuje výkaz zisku a ztrát, rozvahu a přílohu k účetní závěrce. Veškeré zprávy České národní banky můžeme nalézt na webových stránkách.
Poslední jsme hlasovali výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu, možná ještě Českou televizi, bod 122, a pak tam byla 123, ČTK; 124, petice, a pak teprve udržitelnost veřejných financí.
Zahajuji hlasování. Protože teď jsme říkali osmý, tak by měl být teď devátý, pokud správně počítám. Dobře, mám ho, je to devátý. Tím pádem teď dáváme desátý. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zamítnuto. Slyšel jsem správně, že byl... nebyl? Dalším bodem je bod, který předkládá opět pan předseda Okamura s názvem Vyzýváme Fialovu vládu, aby se postavila proti schválení Istanbulské úmluvy, která zavádí genderovou totalitu a je zásadním útokem na společnost a rodinu. Jedná se o nový bod, který se jmenuje Green Deal.
Nezpochybňuji hlasování.
Ano, děkuji. Hlasování se nezpochybňuje.
Nezpochybňuji.
Děkuji a ještě paní poslankyně Malá. Všichni? Ještě jednou, předkladatel dalšího bodu byl pan předseda Babiš, název bodu Green Deal, jedná se o nový bod, takže hlasujeme o zařazení tohoto bodu. Táži se, kdo je pro? Kdo je proti?
Ano, to je velká pozice, mít předsednictví. Akorát to musíte pochopit a musíte mít na to, abyste to zvládl. Víte, že syntetická paliva neexistují, že existují na světě jenom tři laboratoře někde v Chile nebo nevím kde na syntetická paliva. Normální fake! Normální podvod a samozřejmě selhání této vlády. Tak nevím.